Pro ilustraci: Nasazení a roční udržení několika set vojáků na ochranu Vrbětic vážně oslabuje naši schopnost participovat v aktivitách kolektivní obrany. Obdobná je situace záloh, kde máme přibližně 1500 žen a mužů, a potřebovali bychom asi trojnásobek, a zejména aby měli možnost pravidelně cvičit spolu s jednotkami Armády České republiky a udržovat své bojové schopnosti. Souhrnně z hlediska našeho vkladu do kolektivní obrany nejsme sice zcela v pozici černého pasažéra, ale jsme mezi zeměmi, které nepřispívají společné ani vlastní obraně dospělým a plnoprávným způsobem. To nás samozřejmě bezpečnější nečiní. Aniž bychom podceňovali schopnosti našich vojáků, je v mnoha ohledech některá jejich bojová technika starší, než jsou oni sami. I v tom máme velký dluh, a nejsme tudíž schopni se bránit pouze vlastními silami a byli bychom závislí na pomoci spojenců. Koncepci plošných registračních odvodů tedy opustíme, jakkoli branná povinnost z naší legislativy nezmizí. Rád bych zde také veřejně poděkoval kolegyni a kolegům ve výboru pro obranu za práci, kterou na debatě strategie řešení naší obrany odvedli. Rád bych také požádal vládu, aby zvážila zrychlení růstu výdajů na obranu vzhledem k vývoji bezpečností situace i k našim závazkům vůči spojencům. Děkuji vám za pozornost.
Paní kolegyně Černochová už naznačila hlavní důvod proč ne, já jen podtrhnu, že jsem si představoval, že to bude probíhat trošičku jinak. Ale jen připomenu, že na všech možných i nemožných úrovních se bezpečnostní komunita shoduje v jednom, a to je fakt, že v této oblasti lépe už bylo.
Děkuji za pozornost.
Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobně a já vás tedy požádám, abyste přečetl návrh usnesení, o kterém pak budeme hlasovat. V podrobné rozpravě musí zaznít návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.
Dobře, děkuji.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod a tím je
Hospodářský výbor podrobně projednal a přijal usnesení, s jehož závěry a doporučením vás seznámím v podrobné rozpravě.
Nikoho neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji.
Poslanecké sněmovně následující usnesení: Takže návrh je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013, sněmovní tisk 344." Děkuji.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo předneseno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod. Konstatuji, že byl vysloven souhlas, byla změněna zpravodajka. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Chci se zeptat, zda si vezmete závěrečné slovo.
Tímto způsobem rozhodně ne! Stydím se za svoji nezodpovědnost, kterou jsem vyslovil při zvolení těchto zákonodárců. Jak jsem mohl být tak bláhový a naivní? Já vás prosím, abychom zákon, branný zákon propustili do druhého čtení k odborné diskusi v jednotlivých výborech. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím pět přihlášek. První přihlášená je paní poslankyně Jana Černochová. Před ní jedna faktická poznámka. Chápu, že vaše pocity jsou všelijaké. Berete to jako procedurální návrh, pane poslanče? Takže návrh na sloučenou rozpravu. O tom rozhodneme bez rozpravy. Tak prosím, paní kolegyně. Ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k těm tiskům. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat řádným způsobem. Tedy první paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. K brannému zákonu. Na stůl se nám dnes dostávají další klíčové normy z balíčku tzv. branné legislativy. Ještě předtím jsme schvalovali nový zákon o Vojenské policii. Během několika let tak dochází k zásadní proměně legislativy, která se začala připravovat za ministra obrany Alexandra Vondry a navazuje na principy uvedené v Bílé knize o obraně. Od přípravy této branné legislativy došlo i k personálním změnám na celé řadě významným postů. Tento návrh de facto předkládá třetí ministr obrany a třetí náčelník Generálního štábu. Bohužel původní verze z roku 2013 totiž doznala zásadních změn. Mrzí mě, že dodnes, tedy do prvého čtení novely branného zákona, my poslanci neznáme záměr změny v souvislosti s plošnými odvody, které Ministerstvo obrany nejprve chtělo, potom zase nechtělo. Na výboru pro obranu nám bylo před dvěma týdny přislíbeno, že z ministerstva přijde paragrafové znění úpravy předmětné části zákona. Bohužel se tak nestalo. Jsem opoziční poslankyní a mohlo by mě těšit v tom vládu i pana ministra koupat, ale obranu a bezpečnost naší země jsem nikdy nebrala jako politikum nebo nějaký nástroj soupeření. Vážím si své příslušnosti k České republice natolik, že nepodléhám takovým svodům k destrukci branného zákona, ale naopak se trpělivě celé měsíce snažím panu ministrovi pomáhat s tím, aby zákony Sněmovna konečně projednala. Mám podporu Občanské demokratické strany, které byl odpovědný přístup k zajištění obrany naší vlasti vždy blízký. I když jsme byli ve vládě, hledali jsme v těchto podstatných věcech pro fungování našeho státu vždy širší konsenzus než jenom ten koaliční. Chtěla bych žít v zemi, kde si vláda jako vrchol exekutivní moci bude jasně za svým návrhem branného zákona stát a nebude nás zákonodárce stavět do situace, kdy dnes hlasujeme o něčem, co dozná zásadních změn. A jaké změny to budou, ani v tento moment nevíme.
Je zde návrh kolegyně Černochové, která říká, že chce předřadit bod 35 před tyto již pevně zařazené body. Kdo je pro tento návrh? Nyní bych tedy předal slovo předsedovi volební komise. Ale nejprve otevřu bod Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Nyní tedy žádám, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Poslanecké kluby standardně sekretariátu doručily své návrhy a volební komise tyto návrhy na své 23. schůzi 19. května projednala. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.
Nikoho nevidím.
Prosím, abychom hlasovali o tom, že tato volba proběhne tajným způsobem.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji.
Pěkný večer, dámy a pánové. Já se chci k tomu zdůraznění významu tohoto bodu připojit. Je potřeba říct, že ty odpovědi úplně neodrážely vůli ministerstva se tímto problémem zabývat. Spíše to vypadalo jako vyjádření lhostejnosti k této situaci. Takže se plně připojuji k tomu, že je to naprosto zásadní téma zejména v dnešní atmosféře v České republice.
S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek a po něm pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k vyvíjející se společenské situaci dávám na zvážení, zda by ta informace neměla znít tak, že odposlouchávaná osoba bude informována o tom, že byla odposlouchávána také legálně. Myslím si, že je to téma, kterému bychom se měli věnovat. Nejsou pouze legální odposlechy, jsou také nelegální.
Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Blažek.
Myslím, že tento bod, který se týká obecně šmírování a nelegálního šmírování, nemůžeme probírat bez pana poslance Šincla a bez sdělení jeho osobních zkušeností.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Táži se - eviduji přihlášku, faktickou poznámku pana poslance Jandáka. Hlásíte se? Nikoliv, dobře.
Pan kolega Novotný věcně odpověděl. Jednoduše se dá odpovědět tak, že žádná evidence se nevede, tudíž žádná statistika nemůže existovat. Pokud jde o ilegální odposlechy, ano, to samozřejmě také vnímáme jako problém. Rozhodně tato kontrola tam musí být zavedena.
S faktickou poznámkou pan poslanec Klučka.
Budu stručný. Já jenom prosím, abychom si uvědomili, že ta informace se týká pouze odposlechů, které nebyly využity v trestním řízení. Netýká se to všech odposlechů, které jsou prováděny. My kontrolujeme útvar zvláštních činností Policie České republiky. Máme sledování osob a operativní techniku. Možná bude dobré legislativně i tuhle tu oblast nějakým způsobem znázornit v návaznosti na to, co mluvíme o odposleších. Ale to je věc, na které budeme dále pracovat.
Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Uděluji vám slovo, pane zpravodaji. Podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Toto má charakter povinné služby. Vojenské cvičení není blíže určeno. Celkem tedy asi 20 týdnů za tři roky. Odpovídá to zhruba pěti měsícům základní prezenční služby. To umožní nasazení do misí mimo Českou republiku i bez vyhlášení války. Tady mobilizace počítá se všemi, a to povinně. Odklon od krizového řízení na paralelní strukturu v krajských vojenských velitelstvích. To je také zcela nový prvek. Zdroje státu mohou být využity v cizí zemi v podstatě bez kontroly parlamentu. Stačí vyhlásit stav ohrožení. Evropský integrovaný systém protivzdušné obrany NATO byl vybudován na základě směrnice vojenského výboru NATO. Tento systém je již po celé desetiletí základním pilířem kolektivní obranné politiky doktríny NATO. Zabezpečuje integritu evropského vzdušného prostoru NATO a názorně demonstruje politickou i vojenskou soudržnost členských států této organizace. O pozemních operacích ale v Ústavě není nikde ani slovo. Zákon tedy jde zřejmě mimo tento rámec. V novele se jedná o podstatné rozšíření aktivity armády a podle mého to musí být zakotveno i v Ústavě. Děkuji za pozornost.
A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický.
Mnohé zde bylo po stránce věcné řečeno mými předřečníky, zejména nedostatky, výtky. Proto se touto oblastí nebudu detailně zabývat. Současně podpoříme, pokud padne návrh na prodloužení lhůty na projednávání na 90 dnů. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.
Dobré dopoledne. Vysvětlovat si to tady přímo v plénu si myslím, že je ztráta času.
A to se netýká jen profesionálů. A vedle strachu by nám měla pomoct například i obrovská míra nezaměstnanosti, která teď sice sezónně nepatrně klesá, ale jinak se trvale pohybuje kolem půl milionu nezaměstnaných, v mnoha případech i daleko víc. A ani přesto nenaplníme nic. Budeme spoléhat jenom na peníze? Asi to trochu pomůže. Navíc se snad časem ukáže, že bude vhodné se věnovat některým konkrétním věcem.
Sám vzpomínám, když jsem byl na vojně, že jsem to považoval za ztracený čas, ale naučilo mě to nějaké návyky. V současné době mladá generace tohle to nemá. Ono totiž táhnout na zádech techniku, sžít se s přírodou a přežít v ní je něco jiného než tancovat na diskotéce, byť je to taky veliký sportovní výkon. Samozřejmě žijeme v demokratické společnosti a z toho důvodu nemůžeme požadovat skutečnou vojenskou službu. Ale pro tu dobrovolnou jsem plně všemi pro a doporučuji, aby tento zákon prošel do druhého čtení.
Máte slovo, pane poslanče.
Zákon zavádí vojenskou činnou službu a povinné odvody pro občany nad 18 let. Také zavádí definici mobilizace a nově i demobilizace ozbrojených sil. Jako argument pro zvýšení počtu záložáků se uvádějí průměrné mandatorní výdaje na jednoho vojáka. Proto se ptám, co je to za srovnání? Zároveň upozorňuji, že i toto finanční srovnání velmi kulhá. Nová úprava totiž přináší zvýšenou finanční motivaci pro příslušníky aktivních záloh, ale již se nemluví o výdajích na jejich výstroj a výzbroj. Otázkou je, zda v případě ohrožení země budeme schopni tyto záložáky vyzbrojit. Zároveň nejsou vyčísleny náklady na zvýšený počet úkonů vojenských správních úřadů. Přes všechny tyto výhrady však podporuji postoupení návrhu zákona do druhého čtení. Zároveň doporučuji, aby tento zákon byl projednán společně s novelou branného zákona. Děkuji za pozornost.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru a já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě dám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Není tomu tak.
Takže teď byste měl položit panu ministrovi otázku, jestli to akceptuje.
Kdo je proti tomuto návrhu? Končím projednávání tohoto bodu a nyní se s přednostním právem hlásí předseda Sklenák.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Nejprve tedy dám... S přednostním právem ještě paní zpravodajka.
Já bych poprosila, abychom skutečně drželi to, co jsme tady řekli před chvílí, co navrhoval váš sociálně demokratický kolega. Abychom dokončili ty branné zákony a začínali v 18 hodin zákonem o ozbrojených silách.
Mám to vnímat jako protinávrh, který dáváte?
To je stávající rozhodnutí Poslanecké sněmovny: branné zákony dokončit. Tak jestli tam byla ta vsuvka toho, že tam byly dva pevně zařazené body ministra kultury, ano, tak o tom je třeba hlasovat. Ale toto není protinávrh, to je stávající stav. V tom případě hlasujme o návrhu po pevně zařazených bodech.
Tak pro pořádek pouze uvedu, že v tento moment není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. Kdo je proti tomuto návrhu?